On si nedal žádnou práci, on to bere z obsluhy státního dluhu, jinými slovy, navrhuje, aby Česká republika neplatila úroky ze svých dluhů. Toto má být racionální debata a racionální návrh? Jak můžete navrhnout, že stát nebude platit své dluhy? Máme mandatorní výdaje a to je nejvíce mandatorní výdaj. Představte si, co by se stalo, kdybychom to schválili? Česká republika přestane platit úroky ze svých půjček. Já myslím, že každý občan, každá firma ví, co by se stalo, kdyby se zachovali stejně. Tak o tomhle žádná racionální debata být nemůže. Takže o tom návrhu... on je v zásadě nehlasovatelný. Co je to za příklad hospodaření? K té debatě - my fakt nejsme tak hloupí, že bychom schovávali někde peníze. Nic se schovat nedá. Jenom říkáme opakovaně, že vedeme jednání s EIB. On už možná zapomněl. A vy nás kritizujete za 295, že to je moc vysoké. Ano, je to vysoké, já souhlasím. Nezvyšujte daně, zvyšujte výdaje a u toho snižujte deficit. No, to vám řeknou v třetí třídě, že to není možné, to je zadání, které nesplní nikdo. Příjmy nezvyšujte, zvyšujte výdaje a snižujte deficit. Takže když se budeme bavit o inflačních penězích, a já s vámi souhlasím, že inflace je problém, který musíme řešit a zejména Česká národní banka, tak musíme mít obě strany rozpočtu. Kdyby inflační příjmy ze zákona nezvyšovaly mandatorní výdaje, tak byste měli pravdu. Ale ty inflační příjmy nestačí pokrýt mandatorní výdaje, které se zvyšují ze zákona. A jen tak mimochodem, když se bavíme o tom, kolik... Co jste navrhli, jak tyto výdaje snížit? Ale zaznamenal jsem komentáře opozičních politiků, v podstatě kritizovali všechny návrhy, které jsou ve veřejné debatě. Nezaznamenal jsem, možná se pletu, že by některý z nich podpořili.
Ano, děkuji. Hlásí se do rozpravy pan ministr.
Já bych chtěl jenom zareagovat - já to vezmu faktickou. A pak samozřejmě jakékoliv peníze budou k dispozici.
Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, i podrobnou rozpravu končím. Předpokládám, že ani v tuto chvíli není zájem o závěrečná slova, a přejdeme k hlasování. Ano, zaznamenal jsem žádost o odhlášení, tak vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se identifikačními kartami opětovně přihlásili. Ano. Myslím si, že počet poslanců se v sále ustálil. Já tedy zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro návrh předneseného usnesení? Kdo je proti? Budeme pokračovat bodem číslo
Dále se jedná o příjmy ze státního rozpočtu z kapitoly 315 Ministerstva životního prostředí na realizaci Národního plánu obnovy ve výši 720 milionů korun. To je spolufinancování projektu operačního programu Životní prostředí.
Děkuji, pane ministře.
To je za mě v tuto chvíli všechno.
Zahajuji všeobecnou rozpravu.
To jsou částky naprosto minimální, a proto jsme navrhli několik úprav prostřednictvím pozměňovacích návrhů spolu s paní kolegyní Pokornou Jermanovou a Ondřejem Babkou. A ještě než to uzavřu, v neposlední řadě bychom si měli také zohlednit to, jak se bude vyvíjet ekonomická situace v České republice a s jakým očekáváním můžeme do toho roku vstoupit.
Vážená paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi krátce reagovat na vystoupení pana kolegy Brože. Ministerstvo kultury vstoupilo do letošního složitého roku s návrhem rozpočtu, který byl zděděn z minulých dob. Po nástupu naší administrativy bylo zapotřebí vůbec návrh rozpočtu konsolidovat. Já jsem si vytkl mimo jiné v této oblasti dva důležité cíle. Není to prostě tak, že to byly rezervované peníze, které tak jako tak by v české kultuře v uvozovkách skončily. Peníze z Národního plánu obnovy může Ministerstvo kultury a celý rezort kultury nebo celá oblast kultury čerpat jedině tehdy, když k tomu budou připravené podmínky. Proto já toto považuji za úspěch. To není tak, že bychom si tady automaticky přidávali do toho nárůstu peníze, které máme tak jako tak jisté, vůbec ne. Byly to peníze, které buď bychom dostali, nebo nedostali podle toho, jak jsme na to byli připraveni. Přidávají se stovky milionů korun nejenom na platy, ale také na pokrytí energetických nákladů našich příspěvkových organizací. Považuji za zcela nepravdivou informaci, kterou jste tady zmiňoval, o dotačních programech v oblasti památkové péče. Na příští rok se navzdory této těžké situaci dotační programy pro obce, poskytované prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, otevírají, stejně tak jako některé menší dotační programy jako akviziční fond. Zmíním ještě jednu klíčovou věc. A jenom doplním to, že včera jsem řídil jednání Rady ministrů Evropské unie právě pro kulturu, kde se objevilo i téma reakce kulturní sféry na tuto těžkou dobu, a naše opatření, to znamená jak přímé kompenzace, tak zastropování cen pro kulturní organizace, nejsou ničím samozřejmým i v evropském kontextu.
To bych všechno pochopil. Ale vy to neřešíte v současné době. Toto není řešení. Vy pouze z šuplíku A přesouváte ten závazek do šuplíku B, nic více, nic méně. Toto je jenom hra na to, že si v dané chvíli trochu upravíme schodek státního rozpočtu, a nejvíce mě štve to, že v budoucnu na to doplatí právě dopravní stavby. Takže vím, že mě stejně přehlasujete, ale považoval jsem za správné toto ve finále říci, a pokud se vám zdá, že to je příliš politická, příliš ideologická oponentura, prosím, vyvraťte mi to.
Já vám také děkuji. Přečtu dvě omluvy. Nyní řádně přihlášený s přednostním právem je pan předseda Okamura, připraví se paní místopředsedkyně Dostálová.
Hnutí SPD odmítá bezprecedentní zadlužování našeho státu vládou Petra Fialy. Navrhujeme přesměrovat zbytné výdaje k našim potřebným občanům a podnikatelům. Vláda v návrhu rozpočtu rovněž zvyšuje veřejné výdaje, ovšem nikoliv na pomoc našim občanům a firmám, nýbrž ve prospěch zahraničních nadnárodních subjektů Evropské unie a pomoci občanům Ukrajiny. Hnutí SPD odmítá toto bezprecedentní zadlužování našeho státu, které je hazardem s jeho budoucností. Rovněž místo potřebného šetření bezdůvodně dále zvyšuje výdaje na státní byrokracii. Připomenu, že v rozpočtovém výhledu na celé volební období vlády Petra Fialy, té pětikoalice, vláda počítá s dalším zadlužením České republiky o astronomických a bezprecedentních 1,2 bilionu korun. Kvůli Fialově vládě budeme mít rekordní dluh v čase rekordních příjmů. Staré škatulky už neplatí. Není už pravice nebo levice. Pak tu máme vládní pelmel od neomarxistů až po fašizující liberály, které spojuje víra ve všemocný bruselský absurdistán. To je vládní pětikoalice Petra Fialy. Tito lidé žijí s vírou, že Brusel poručí doslova větru, dešti i slunci. Věří, že správný ekonomický lék je masivní příliv negramotných ekonomických migrantů, nejlépe z Afriky a islámských zemí. Věří, že vánoční stromek je urážka, a nevěří tomu, že rodina je táta a máma. Neumí věcně a fakticky diskutovat. Oponenty rovnou diskvalifikují jako šváby a jinou havěť hodnou vyhubení. Velká část výdajů půjde energetickým spekulantům, migrantům, na podporu války a zahraničním zbrojním firmám na extrémně předražené zbraně. Možná bych tomu rozuměl, kdybychom si vybírali mezi letadly ze Severní Koreje a z USA, ale my odmítáme prodloužit, respektive Fialova vláda odmítá prodloužit, kontrakty se švédským dodavatelem gripenů, se kterými máme jen ty nejlepší zkušenosti a jehož upgradované stíhačky Gripen by byly srovnatelné s těmi z USA. Ale poměr cena a výkon u Fialovy vlády prostě nerozhoduje. Veškeré konání Fialovy vlády a sestavování rozpočtu vede ideologie nebo lobbing. Vláda s radostí vyhodí 2 a možná více miliard měsíčně na pomoc Ukrajincům, ale odmítá pomoc českým občanům a firmám, a to formou, která by nestála ani haléř. Tohle je cíl, zlikvidovat české živnostníky, české firmy a poslední zbytky naší ekonomiky, které se ještě nepodařilo prodat na Západ? Pan premiér Fiala, když hájí svou nečinnost vůči ČEZ, operuje tím, že tam jsou zájmy 30 % minoritních akcionářů. Co tím premiér říká? Že nadřazuje zájmy zahraničních firem, které vlastní akcie ČEZ, nad zájmy českých občanů, českých firem, českého státu. To je na okamžitou demisi premiéra, protože člověk, který hájí zahraniční vlastníky, má být předsedou zahraniční firmy a pak je to v pořádku.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkný podvečer.
Pěkný podvečer, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající. Výbor projednal ten návrh a doporučuje tuto věc projednat a schválit. Já nebudu už detailně mluvit znovu o tom, co již říkal pan ministr. Dodám některá hlavní čísla i pro zopakování a možná do detailu. To jsou asi ta hlavní čísla, která bych ještě doplnil či zopakoval. Toto bude následně rozděleno fondem SFDI do jednotlivých krajů.
Já vám děkuji. Od 17 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Faltýnek a od 18 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jakub Michálek. Zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí?
Avizuji, že bude stručné a bude rozděleno do dvou částí. Budu pozitivní. Takže určitě lze ocenit a oceňujeme to, co bylo zmíněno, ETCS na železnici. Tolik řekněme k tomu obsahu, k tomu, co konstruktivně jako opozice umíme ocenit.
Děkuji. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Pro pořádek ještě říkám, že jsem ukončil podrobnou rozpravu, návrh usnesení byl přečten. Počet přihlášených se ustálil.
Nyní chce reagovat s faktickou poznámkou pan poslanec Kamal Farhan.
Ministerstvo financí odpovídá, že mu ty peníze nedá. Jsem rád, že to vláda řeší, jak bylo řečeno, a že to vyřeší.
Vracíme se do rozpravy, kde nyní vystoupí pan poslanec Brož a následovat bude pan poslanec Tureček. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se ve svém vystoupení věnoval kapitole 334, což je Ministerstvo kultury. Kultura za sebou má velmi těžké covidové období, kdy přežila jen díky podpoře minulé vlády. Na první pohled je to tedy téměř polovina rozpočtu. Všechny příspěvkové organizace, ale i všechny soukromoprávní subjekty pohybující se v oblasti kultury v České republice jsou nadále postiženy dalekosáhlými dopady pandemické krize. Divadla, kina, muzea a řada dalších institucí byla nucena během pandemie úplně zavřít a radikálně omezit svou činnost. Jen těžko se nyní vrací do normálního režimu, a i dlouho po skončení pandemických opatření trvalo, než se lidé odhodlali kulturní instituce znovu navštěvovat. Může to být ze strachu z koncentrace lidí, ale i díky změně jejich návyků během dlouhých lockdownů. Inflace dopadla naprosto na všechno. Prakticky vše, na co si vzpomenete, zdražilo o jednotky až desítky procent. V neposlední řadě také rostou platy zaměstnanců. Ruku v ruce s tím souvisí i povinné odvody zaměstnavatelů do státního rozpočtu Řada institucí proto bude muset významně navýšit i rozpočty na personální výdaje.
Ptám se, kdo je pro návrh takového usnesení? Tento návrh usnesení nebyl přijat.
A poslední usnesení výboru pro bezpečnost: "Poslanecká sněmovna Parlamentu vyzývá vládu, aby ve střednědobém výhledu pokračovala v navyšování rozpočtu BIS tak, aby nedocházelo ke zpomalení, odložení nebo zrušení některých rozvojových projektů, a to i s ohledem na stávající bezpečnostní situaci a rizikem zaostávání za technologickými inovacemi a rozvojem."
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Návrh usnesení nebyl schválen. Tím, jestli se nemýlím, pane kolego, jsme vyčerpali všechny návrhy usnesení a o všech bylo hlasováno. Budeme pokračovat bodem číslo Tento materiál uvede místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a já ho poprosím, aby se ujal slova.
Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. V rozpočtu je počítáno zejména s poskytováním podpor krytých výše uvedenými dotacemi. Tyto výdaje budou použity na program Panel 2013+, zateplování a případně na dofinancování programů na nájemní byty a na správu a výplatu úrokových dotací.
Děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo.
Moc děkuji za slovo. Spíš mám několik dotazů, protože skutečně asi nám všem musí ležet na srdci, co se týká rozvoje bydlení v České republice.
Mluvím tady samozřejmě o dani z neočekávaných zisků a odvodu nadměrných příjmů u energetického zákona. Shoda na základních parametrech této nové daně nebyla u ekonomických odborníků ani dalších expertů vítána, dokonce ekonomický poradce premiéra ji označil za paskvil. Tato neshoda, určitě si pamatujete, způsobila paniku na burze a pád cen akcií o desítky miliard korun. Navíc nebylo ani jasné, jaké budou limity pro zdanění firem nebo jaká bude samotná sazba daně. Navíc je tato daň vysoce selektivní a zdaňuje například jen některé banky, zatímco jiných si vůbec nevšímá. To, že je výška tohoto inkasa zcela nereálná, ukazuje celá řada ekonomů. Nezapomínejme, že kraje a obce mají v souvislosti s energetickou krizí enormně zvýšené výdaje. To ony provozují většinu nemocnic, školy, školky, sociální zařízení a další provozy, kde výdaje ohromně vzrostly. Navíc, a to nezapomínejme, tento příjem byl v návrhu státního rozpočtu v době, kdy jsme ještě vůbec neznali parametry, základní parametry této daně. To je něco, co bych si já jako bývalá ministryně financí nikdy nedovolila. Již samotný proces projednávání tohoto zákona, tohoto druhého daňového zákona, ve stavu legislativní nouze, kdy nebyly splněny zákonné požadavky legislativní nouze, je velmi problematický. A teď trochu čísel, protože ta vůbec nesedí, a to mě jako bývalou ministryni financí mimořádně znepokojuje. Čísla prezentovaná v novele energetického zákona jsou násobně odlišná od čísel prezentovaných ve státním rozpočtu, který tu dnes projednáváme. Rozdíl je tedy více než pětinásobný. To už není o odchylce výpočtu. Naopak ministr Síkela počítá se snížením inkasa z daně z neočekávaných zisků na 45 miliard korun, zatímco ve státním rozpočtu máme uvedený příjem daně z neočekávaných zisků 85 miliard korun. Rozdíly jsou tedy zcela zásadní, a to v desítkách miliard korun. Prostě bavíme se o rozpočtu, bavíme se o něčem, na čem bude postavena budoucnost této země, a ta je postavena hodně, hodně na vodě. Další hodně problematickou částí předloženého státního rozpočtu je rozpočet kapitoly Ministerstva životního prostředí, přičemž příjmy této kapitoly jsou v astronomické výši 94 miliard korun, z toho 50 miliard korun má kapitola inkasovat z Modernizačního fondu. Jenže příjmy z Modernizačního fondu jsou podle aktuálně platné české legislativy součástí rozpočtu Státního fondu životního prostředí, tedy v případě, že by vládní pětikoalice chtěla odklonit tyto finanční prostředky, musela by změnit českou legislativu, a tuto snahu tady vůbec nevidím. A teď prosím se zaměřím na stránku výdajovou. To jsou plánované výdaje koalice, která založila svůj program na hesle, že vláda Andreje Babiše moc utrácí. A váš návrh, podpořený návrh snižování daně z hazardu, už je úplně zcela mimo moje chápání.
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal návrh dotačních programů 22. listopadu tohoto roku na své 15. schůzi, přičemž doporučil svým usnesením číslo 84 Poslanecké sněmovně tento dokument schválit.
A nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj zemědělského výboru poslanec Petr Bendl, informoval nás o jednání výboru a také přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.
Hezký dobrý den.
A potom vás požádám, pane zpravodaji, abyste to zmínil v podrobné rozpravě. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tady všude zaznívá, jak je dobré posílit ty prostředky, ale skutek utek. Hlasování o mém pozměňovacím návrhu, který by ten problém řešil, neprošel díky vládním poslancům, takže já nevím, jestli jenom deklarují prostě tu snahu, a skutek utek.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 74, přihlášeno 172 poslanců a poslankyň, pro 169, proti žádný. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?